To, že někteří to tady rádi obcházejí a krásně hovoří, ale nejsou ochotni přijmout, že z toho závazku také vyplývá nějaká povinnost vůči nám a že si musíme přiznat, kde stojíme, to je realita. Nedělejte si ze mě legraci.
Nyní vystoupí předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala a připraví se pan poslanec Jan Skopeček.
Děkuji za slovo. To pro nás bylo nejdůležitější. To hlavní opravdu bylo, jak byl rozpočet sestaven a prohlasován už v prvním čtení. Nemůžeme přece během dvou let udělat bilionový dluh. Jak to bude v dalších letech? Nejde hospodařit s půlbilionovými deficity státních rozpočtů. To je to nejdůležitější proč hnutí SPD tento návrh rozpočtu nepodpoří.
Vláda nebyla schopná ušetřit korunu provozních výdajů, a to ani v samotném návrhu, ani při hlasování o těchto pozměňujících návrzích. Jen připomenu, že občanští demokraté navrhli více jak 81 miliard korun zejména provozních výdajů. Neškrtali jsme nic na investicích, neškrtali jsme nic na rozvoji České republiky. Škrtali jsme tam, kde si myslíme, že to je správné, to znamená na straně státu, který má šetřit. Vládní koalice a komunisté žádné tyto úspory neodhlasovali. Místo toho udělali faul na armádu, faul na investiční výdaje v oblasti armády v nejméně vhodný okamžik. My se k tomuto faulu určitě nepřidáme a i to je jeden z důvodů, proč budeme hlasovat proti rozpočtu. O nic jiného tu již nejde. Takže ODS tento rozpočet nepodpoří a všechny rozumné, kteří nechtějí zadlužit děti našich dětí, prosím, aby se k tomuto postoji přidali.
Nedělejte z premiéra a předsedy vlády České republiky blbce, prosím vás. Protože pan premiér před pěti dny naprosto jednoznačně pro rozhovor pro Novinky.cz Teď poslouchejte pane místopředsedo: "Naši vojáci byli a jsou naprosto klíčoví pro boj s epidemií a v dnešním nestabilním světě potřebujeme špičkovou techniku, to je investice do naší bezpečnosti." A chápu, že tohle se komunistům nelíbí. Hrozba terorismu je tady pořád, vidíme ji napříč Evropou a je potřeba umět s terorismem bojovat. I jasně, jednoznačně se vyjádřil generál Opata a ten řekl: "Armáda splní úkoly, a hned se stane obětí škrtů. K politice se nikdy nevyjadřujeme, a proto naši frustraci není slyšet. Poslední pokus sebrat armádě deset miliard je ale přímý útok na bezpečnost země." To říká generál Opata. Byly tady návrhy, které se týkaly podpory podnikatelů, lidí na dohodách a tak dále, mohl bych pokračovat dlouhým výčtem. Takže nelžete tady z tohoto místa, že my jsme tady nepřispívali k tomu, aby se tato pandemická situace s obrovskými dopady na ekonomiku nemohla zvládnout. Dělali jsme to, děláme to a dělat to budeme.
Co slovo, to lež.
Nyní vystoupí předseda klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. Zatím je to poslední přihláška.
Takže nyní budeme pokračovat.
Připomenu, že součástí zákona o rozpočtových pravidlech je povinnost, když předkládáme návrh státního rozpočtu, spolu s tím předložit jako samostatný tisk i střednědobý rozpočtový výhled. Prostě to tak je a změnit to nemůžeme. Můžeme tušit, že ona konsolidace se minimálně protáhne v čase a že ještě nemáme jasnější představu, protože to bude věcí příštího parlamentu, o jaký mix příjmových a výdajových opatření se bude tato konsolidace opírat. K tomu těžko víc něco dodat, než, podtrhuji, že bylo doporučeno vzít na vědomí, a také o tomto usnesení nechám pak ve finále hlasovat.
Pan zpravodaj popsal tu situaci celkem přesně. Vláda předpokládá konsolidaci tempem skutečně pouze půl procenta hrubého domácího produktu, to znamená, nechce nikde krotit výdaje. Jste vysoko přes milion. Dynamika nárůstu toho dluhu je prostě zničující. A tohle je rozpočtová politika, o které jsem přesvědčen, že si nemůžeme dovolit. My musíme být schopni konsolidovat mnohem rychleji, než předpokládá skutečně zbabělá politika vlády, populistická politika vlády a neodpovědná politika vlády. Nemůžeme hlasovat pro návrh usnesení.
Děkuji.
Stejně tak rozvoj sociálních služeb ve výhledu není zahrnut. A podobně je to s modernizačním fondem, s víceletým finančním rámcem. Skutečně tu reálnou rozpočtovou politiku vlády je potom velmi obtížné sledovat. A to v tom dokumentu vůbec zohledněné není. Děkuji za pozornost.
Také děkuji. To byla poslední přihláška do rozpravy, kterou v tuto chvíli eviduji, a pokud se nikdo další nehlásí, tak já všeobecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany ministryně nebo...
Jenom velmi stručně. Tak já myslím, že víme, v jaké situaci se nacházíme. Já už jsem nechtěla protahovat hlasování o státním rozpočtu, ale šlo mi hlavou to, co řeknu teď. Ruku pro rozpočet nikdo z vás nezdvihl, dokonce jste nepovažovali vůbec ani za problematické rozpočtové provizorium. Já osobně bych chtěla tady říct, že my jsme zvolili tuto cestu, takže já rozumím, že s bývalým ministrem financí se nemůžeme potkat. Nemůžeme.
Paní zpravodajko, je tomu tak? Pro jistotu vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci.
Jedná se o navýšení v kapitole Všeobecná pokladní správa, a sice podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanské vybavenosti.
Návrh byl přijat. Další návrh.
Já se omlouvám. Já kontroluji stále ty počty a nezařazení nám zase odešli. Takže já jsem chtěl hlasovat proti, na sjetině mám ano.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Stanovisko paní ministryně bylo souhlasné. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Další návrh, prosím paní zpravodajku.
V tom případě budeme pokračovat. Je to další návrh, pod pořadovým číslem 92, paní poslankyně Vostrá, jedná se o navýšení kapitoly Všeobecná pokladní správa, opět podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury, ve výši 200 milionů korun na vrub kapitoly Ministerstva zahraničí.
Ano. Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Děkuji vám.
Nyní máme pozměňovací návrhy pod číslem 118 pana Víta Rakušana a kolegů z klubu STAN.
Děkuji vám. Hlasování číslo 305, 106 přítomných, 32 pro, 51 proti. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Opět v několika variantách.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Hlasování číslo 308, 106 přítomných, 32 pro, 59 proti. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Budeme hlasovat o variantě A, která představuje navýšení kapitoly Ministerstva kultury, a to v položce havarijní program, o 100 milionů korun.
Kdo je proti? Hlasování číslo 309, 106 přítomných, 46 pro, 48 proti. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Další návrh je pod pořadovým číslem 121, paní kolegyně Kovářová a poslanci z klubu STAN. Je to o celkovou částku 100 milionů korun a tato částka by měla jít na vrub jednotlivých položek Všeobecné pokladní správy.
Kdo je proti? Další návrh.
Další návrh je pod pořadovým číslem 122, paní kolegyně Věra Kovářová a poslanci klubu STAN. Je to v neprospěch položek kapitoly Všeobecná pokladní správa.
Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 312, 106 přítomných, 46 pro, 45 proti. Návrh byl zamítnut. Další návrh.
Další návrh je pod pořadovým číslem 123, paní kolegyně Kovářová a poslanci z klubu STAN. Jedná se o navýšení kapitoly Ministerstva zemědělství, a sice podpora činnosti potravinových bank, o částku 20 milionů korun a je to v neprospěch kapitoly Všeobecná pokladní správa v položkách této kapitoly.
Kdo je proti? Hlasování číslo 313, 106 přítomných, 47 pro, 42 proti. Návrh nebyl přijat.
Další návrh je pod pořadovým číslem 124, opět paní kolegyně Kovářové a poslanců z klubu STAN. Je v několika variantách, takže budeme hlasovat o variantě A.
Kdo je proti? Hlasování číslo 314, 106 přítomných, 30 pro, 46 proti. Návrh byl zamítnut. Další návrh. Kdo je proti? Návrh byl také zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Další návrh.
Další návrh je pod pořadovým číslem 96, poslankyně Vostrá.
Návrh nebyl přijat.
Další pozměňovací návrh, pod pořadovým číslem 97 pana kolegy Radovana Vícha. Pozměňovací návrh pod číslem 98 pana kolegy Radka Holomčíka.
Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Další návrh je pod pořadovým číslem 99, paní poslankyně Lenka Kozlová a další. Jedná se o navýšení kapitoly Ministerstva kultury o částku 5 milionů korun a je to v rámci podpory kulturních aktivit národních menšin a je to v neprospěch kapitoly Státní dluh.
Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Další návrh, pod pořadovým číslem 102 paní Moniky Jarošové.
Návrh byl zamítnut. Další návrh.
Další návrh je pod pořadovým číslem 103 pana kolegy Roznera. Týká se navýšení kapitoly Ministerstva kultury na živé umění o 500 milionů korun v neprospěch kapitoly Ministerstva školství a mládeže.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Další návrh je pod číslem 104 pana kolegy Vojtěcha Munzara a Martina Kupky.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Já bych jenom tady chtěla říci, že se jedná o mandatorní výdaje, protože to ukládá zákon. Nicméně necháme to prohlasovat.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Ještě než budeme hlasovat, pan poslanec Dominik Feri se hlásí. Děkuji, pro záznam. Kdo je proti? Další návrh.
Týká se navýšení kapitoly Ministerstva zdravotnictví, a sice ukazatel výzkum a vývoj ve zdravotnictví o částku 100 milionů korun v neprospěch kapitol Kancelář prezidenta republiky a Úřad vlády.
Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Další návrh má pořadové číslo 108 pana kolegy Radka Kotena. Jde o navýšení kapitoly Státní dluh o částku 111 404 000 na vrub kapitoly Ministerstva vnitra.
Kdo je proti? Další návrh Návrh nebyl přijat. Všechny vás tady vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se znovu přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Poté, pokud nám vyjde čas, ještě budeme z pořadu schůze projednávat zákony ve druhém čtení. Byl přerušen uvnitř rozpravy. Momentálně nemám žádnou písemnou přihlášku do rozpravy a ptám se, kdo se do rozpravy ve třetím čtení ještě hlásí.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré jitro.
Děkuji, to je asi věcí těch, kteří chtějí, nebo nechtějí hovořit. Omlouvá se z pracovních důvodů Marie Benešová, Jan Blatný, Jana Maláčová a Robert Plaga. Všichni z pracovních důvodů na celý jednací den. Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu končím. Máte slovo.
Já už nebudu reagovat na různá vystoupení v rámci rozpravy, protože jsem na všechna reagovala v rámci prvního čtení. Nebylo tam nic nového, co by nebylo řečeno v rámci prvního čtení, takže nebudu ty argumenty znovu opakovat. Proto znovu apeluji, prosím, v této těžké době zdravotní a ekonomické krize zajistěme společně rozpočet stabilní pro tuto zem, ten maják v rozbouřeném moři.
Takže paní zpravodajko, prosím o proceduru.
Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhla proceduru dnešního hlasování. Nejprve bychom hlasovali o legislativně technických pozměňovacích návrzích, které zazněly při zahájení třetího čtení. Jsou tři, můj návrh je, abychom o všech hlasovali najednou. Poté bychom pokračovali po jednotlivých pozměňovacích návrzích tak, jak jsou uvedeny v tabulce. To od čísla 1 s tím, že po prohlasování těchto pozměňovacích návrhů by se mělo hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Pokud tomu tak není, tuto proceduru schválíme v hlasování číslo 181, které jsem zahájil. Kdo je proti?